Nicméně dovolte mi jednu otázku. Ve finále to skončilo tak, že jsem těm lidem sebral káry, aby prostě nekradli. Káry, to je vozíček, pane poslanče, pro vaši informaci. Není zákon ten, který by se nedal obejít. Víte, ti starostové dlouhodobě v tom byli sami. A poslední věc, opravdu poslední věta na závěr. Tak ať si to zkusí!
To bylo první omezení.
Další faktická poznámka - pan ministr Herman a připraví se rovněž s faktickou pan poslanec Bendl.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, řada památkových objektů je postižena přesně tím problémem, o kterém tady hovoříme. Ale i přesto jsem přesvědčen, že nemůžeme občany, kteří nepáchají žádnou trestnou činnost, jsou poctiví a prostě do sběren odevzdávají to, co jinde přebývá, trestat za to, že nejsme schopni zajistit, aby fungovaly kontrolní mechanismy.
Pan poslanec Bendl - zatím poslední faktická.
Děkuji za slovo.
Nyní jsou zde dvě přihlášky s přednostním právem.
Pane předsedo, dámy a pánové, do dneška do 21.21 jsem se domníval, že pan kolega Stanjura je pravicový politik. Jsem naprosto v šoku, že zrovna od něj jsem slyšel to, co jsem slyšel. Spočítali si tedy ti policisté, kteří po tomto volají, kolik navíc bude přepadení? Oni se přece ti lidé nějak k té obživě budou muset dostat. Skutečně, domysleli jste reálné důsledky svého rozhodnutí? Oni skutečně vykupují od zahrádkářů, vykupují od fyzických osob. Přijde mi neuvěřitelné, že po 25 letech prostě někdo přijde s takovýmhle návrhem namísto toho, abychom věřili občanům a vyžadovali - kolik ještě bude muset být potřeba úředníků, kontrolorů, ČOIek, městských policistů, šedých morů, státních policistů, aby v tomhle státě někdo...? Tak to si dokážu představit. Ale s čím přicházíte vy, mi přijde naprosto šílené! Já začínám přemýšlet, jestli se nemáme za listopad 1989 prostě panu nebožtíkovi Miroslavu Štěpánovi omluvit.
Já s panem poslancem Koubkem souhlasím. Škoda, že nepřesvědčil své kolegy už při prvním hlasování, protože šest jejich poslanců to podpořilo.
Já s tím souhlasím.
Děkuji za dodržení času.
Dobrý večer. Já bych vám chtěl jenom říct, kolegyně, kolegové, že řešíme vyřešené věci. Já umím zase z praxe - věřte mi, je to dávno vyřešeno, funguje to. Nebavme se o tom, pojďme dál. Všechno to funguje, zákony na to máme.
Možná že v té Praze byste se měli podívat na to, jaký je počet invalidů na počet obyvatel, a udělat v tom trochu pořádek.
Byly zopakovány všechny argumenty, některé byly zesíleny, některé až dvakrát třikrát zesíleny třeba délkou vystoupení. Asi mají málo prostoru v Senátu, tak vystupovali tady dlouho. Já mám takovou prosbu: Pojďme už konečně hlasovat, abychom v tuto pozdní noční hodinu mohli odtáhnout všichni!
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Jenom já jsem mluvil o místech pro invalidy na sídlištích, nikoliv u obchodních center. To jsou dvě úplně nesrovnatelné věci.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Huml.
Dobrý večer, děkuji. Nemá smysl to opravdu prodlužovat. Já jsem tady toho hodně řekl minule. Povolíme to, když invalida zaparkuje v modré zóně a nemá zaplaceno v modré zóně, tak je ze zákona možné ho odtáhnout. Půjdeme s kladivem na komára. A odtahování auta, přátelé, je represe. To mi nevymluvíte, že není! Je to jeden ze stupňů represe, tak jako máme represi v použití mírnějších prostředků, tak jsou tady represe i v tom použití odtahových vozidel. Ale to není problém, nezlobte se na mě, placených stání tam, kde je prázdná ulice. Pojďme v druhém kole navrhnout to, že botičku je možné dát poslancům. Já jsem klidně pro. Mně fakt o to nešlo. Primárně mi jde hlavně o to, že jsou zprivatizována místa jako garáže v ulicích. Já jsem teď procestoval půlku Evropy a fakt je ten, že to, co máme v Praze, není nikde. Prosím, ano. Vůbec ne. Takže nešlo mi primárně vůbec o poslaneckou imunitu, na to zapomeňte.
Děkuji panu kolegu Humlovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje a nechci řešit změnu zákona kvůli Praze. Fakt ne! Když vás nechytnou, tak jsou vstřícní. Co to je za řešení? A já vám prostě nevěřím, pane poslanče Humle prostřednictvím předsedajícího, že jste nemířil na naše vozidla. Podle mne mířil, taky jste nám to všem psal. Já jsem proti, vy jste proti, nic na tom špatného není. Ale netrestejte tím ostatní města a obce, protože se vám v Praze něco nelíbí. Kandidujte v Praze, staňte se primátorem Prahy, a pak to můžete změnit úplně docela jednoduše - jak používání botiček, tak případné odtahy.
Faktická poznámka poslance Humla. Vzdává se té faktické poznámky. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Má zájem pan ministr o závěrečné slovo? Pan senátor? Nemá zájem. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi.
Pardon, tady jste přihlášen - tak řádně, s přednostním právem.
Pan místopředseda sněmovny si myslí, že děsíme paní senátorku, ale ona děsí rodiče těch dětí a říká, že když projde sněmovní verze, tak ohrožujeme tři tisíce dětí a deset tisíc děti. Nicméně popíšu modelový příklad toho, na co senátoři zapomněli. Ale ta dikce je jiná. Fakt bych poprosil, abychom říkali... Tak za prvé - ty důvodové zprávy jsou na našem webu. Je to v rámci normální politické komunikace uvnitř politické strany. Myslím si, že když se sejde vedení Sněmovny a Senátu, tak se dá domluvit, zadat tyto úkoly administrativě obou komor, a nemusíme si tady lámat a zkoušet další zákon a mohlo by to fungovat. Jde o to, aby to dělali naši kolegové v Senátu. Ale myslím, že to můžeme vyřešit bez zákona.
Děkuji.
Za druhé.
Děkuji paní senátorce.
Já děkuji, pane předsedající za slovo. Jinak mi dovolte k senátnímu návrhu.

Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Znění schválené Senátem jsme nepřijali. Paní ministryně prosí o něco? Prosím, aby bylo nastaveno potřebné kvorum. Stalo se. Znovu prosím některé, aby své schůze přesunuli do předsálí.
Ta argumentace, kterou my jsme dostali k návrhu zákona, byla o tom, že na dětské skupiny čekají především zaměstnavatelé. Na jedné straně regulace, na druhé straně samozřejmě garance státu za určitou kvalitu. Ano, chceš mít garanci státu, ano, chceš mít úlevy, které ten zákon také poskytuje, a podporu pro dětskou skupinu, tak ale musíš splňovat určitá kritéria. A ta dobrovolnost právě řeší ten problém, na který zde bylo upozorněno. Bez toho vyšší odborné vzdělání mít nemůže.
Já se omlouvám. Senátoři pak budou mít strach chodit do Sněmovny, protože tady musí Poslaneckou sněmovnu překřikovat a nikdo je tady neposlouchá. Já vás prosím, abyste to nedělali v zájmu dobrých vztahů mezi našimi komorami.
Děkuji ještě jednou, pane předsedající. Takže ještě jednou. Kontrolou, pokud přijmeme dobrovolnost předloženou Senátem, kontrolou kvality jsou tam rodiče. Ještě jednou vás žádám, podpořme senátní návrh zákona. Děkuji za pozornost.
Dále tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Kořenek.
Dobrý večer, dámy a pánové. Ale myslím si, že na konci toho řetězce by měl být zájem dítěte, o které by mělo být postaráno. Měli bychom podpořit matky, měli bychom podpořit rodiče, aby mohli vykonávat ekonomickou činnost a zajistit tak svou rodinu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zaznělo několik téměř emotivních projevů. Já bych navrhl, abychom se na to dokázali podívat z té pozitivní stránky. Představme si, že by navrhovatelé ze Senátu, kteří navrhují zákaz výkupu odpadu od fyzických osob, že by se se stejnou vervou a se stejným nadšením páchat dobro plošnými legislativními zákazy věnovali trestnímu právu. Tedy navrhovatelé tohoto typu se zamyslí a v rámci dobra občanů zakážou sekyry. A opravdu dosáhnou toho výsledku, protože v následujícím roce žádný násilný trestný čin nebude spáchán sekyrou, akorát ty vraždy budou páchány kladivem. A takhle dál a dál a dál. Prosím, běžte na Sklenáka křičet někam jinam. Já se tady s jistou mírou nadsázky, kolegyně a kolegové, snažím demonstrovat, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly a úsilím páchat dobro ve veřejném zájmu plošnými legislativními zákazy. Já upřímně řečeno nenávidím sváteční poutě do obchodů a nákupy v době svátků, kdy lidé mají odpočívat, navštěvovat se a věnovat se něčemu jinému, ale do poslední kapky krve budu hájit svobodné právo člověka se tomu vzepřít ze svého vlastního názoru, a ne proto, že mi to parlament zakázal, neboť dbá o moje obecné dobro, že nic takového dělat nemám. My, kteří jsme přesvědčeni, že člověk je odpovědný především sám sobě a že má usilovat o maximální míru svobody v rámci jasných a jasně definovaných pravidel, tento levicový blud musíme zcela zásadně odmítnout. V senátním návrhu je obsažen především tento levicový blud, že je možné páchat dobro obecně plošnými zákazy. Ve vládním návrhu zase je Babišova lobby spaloven, která chce zdražovat obcím nakládání s odpady a zdražit, až téměř zlikvidovat skládky. Jedno i druhé odporuje svobodě člověka i svobodné hospodářské soutěži. Není v našich silách hlasovat pro senátní i vládní návrh. Obojí je v rozporu s pojmem svoboda.
Dámy a pánové, pan poslanec Kalousek ve mně vzbudil takové vzpomínky na mládí, kdy jsme ve školách dělali soutěže ve sběru, vyhodnocovalo se to na nástěnkách. Rozhodně každá věc má své náklady a přínosy a v tomto společenská nebezpečnost toho, co se děje, mi připadá zřejmá a filipiky kolem omezování svobody nepřípadné.
Já bych prosil toho kolegu, který tady pouští tu hudbu, aby tak nečinil.
Vaším prostřednictvím jenom stručně panu profesorovi Zlatuškovi. Vážený pane profesore, řešíme důsledky jevu, který eliminací těch důsledku neodstraníme.
Já nemohu než nezareagovat na pana poslance Zlatušku. Nepovedu s ním ideový spor o tom, co odpovídá liberálním konzervativním zásadám a co je socialistické. Jenom se ho řečnicky zeptám, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedo, jak se domnívá, že naivním hlasováním pro tento doufám naivní návrh zabrání tomuto společensky nebezpečnému jevu. Samozřejmě že právnické osoby jsou již připraveny vykupovat od fyzických osob o něco levněji, než by ty fyzické osoby dostaly ve sběrnách, odpad, ke kterému se dostaly různým způsobem jako sběrači. Prostě sběrači sbírají, kde to jde, ty právnické osoby se jich nebudou ptát, zrovna tak jako vetešníci a zastavárníci, kde se k tomu dostali. Oni jim za to tu dumpingovou cenu dají, aby to pak za férovou cenu jako právnické osoby prodali do sběren a nechali si za to zaplatit bezhotovostním stykem. Prostřednictvím pana předsedy pane poslanče, jsou jenom dvě možnosti. Buď jste naivní, anebo jste lobbista těchto právnických osob, které už se těší na svůj kšeft.
Navrhovaná úprava může navíc vést k likvidaci celého jednoho podnikatelského prostředí. Kvalifikovaný odhad říká, že v důsledku navržené úpravy ztratí práci 10 až 15 tisíc těchto zaměstnanců. Poslední poznámka.
Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím říci, že se nedivím, proč tento návrh získal v médiích název zákon o zákazu výkupu železného šrotu od občanů. Problém nulového odpadu, to je věc, která mnoho lidí docela děsí, když to vezmeme do detailu. Do roku 2025 rovněž zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a biologicky rozložitelných materiálů a do roku 2030 skládky prakticky odstranit. To stanovisko říká, že vláda ČR nepodporuje stanovení závazného cíle v oblasti produktivity zdrojů a požaduje, aby před stanovením jakýchkoliv, i nezávazných cílů byla provedena analýza dopadu na členské státy zohledňující jejich hospodářské struktury. Navzdory tomu ale přesto my tady, ať už se přikloníme k senátnímu návrhu, anebo ať už se přikloníme k návrhu, který nám senátoři vrátili v podobě poslaneckého návrhu, vždycky tady ten zákaz skládkování prostě schválíme a zavedeme. Všechno recyklujeme? Znovu prodáme, využijeme, uděláme z toho nové výrobky? Protože správně pan kolega Stanjura zmínil, že se spalováním to bude u nás těžké. Skládkovat nebudeme také. Co s tím odpadem budeme dělat? To je otázka, kterou si každý z nás musí položit, nežli bude hlasovat o tom či onom předloženém návrhu. Já jsem na to upozorňoval už při projednávání v prvním čtení, ve druhém čtení.
To, jestli jsou botičky, nebo nejsou, je především rozhodnutí městské samosprávy. Ale pak ten důvod pomine. Nemůže platit obojí současně. Logicky pokud bychom setrvali na sněmovní verzi, možná by to bylo dobře, protože bychom neodtahovali nikdy. A jestli pan poslanec Huml chce navrhnout zákon, který zakáže naše auta odtahovat, ať napíše takový jednoduchý paragraf. Pak zase stačí jednoduchý paragraf: auta se neodtahují. Ale je to špatně a tentokrát to Senát nezhoršil jako v některých předchozích případech zákonů, které jsme dneska projednávali, tentokrát to opravdu vylepšil. Takže náš klub bude hlasovat pro senátní verzi tohoto návrhu zákona.
Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tolik jenom na opravu. Tam pan poslanec Huml uvádí, že městská policie odtahuje sanitky, auta označená jako vozidla lékaře, diplomatická vozidla, a dokonce i vozidla státní policie, což byla samozřejmě věta, která je velmi zajímavá. Já jsem se obrátil na ředitele Městské policie v Praze. Sešli jsme se a on mi dal i své vyjádření. Stejně tak nevím ani o případu odtahu řádně označeného vozidla diplomata. Tolik reakce ředitele městské policie na výrok pana poslance Humla. Byla poměrně velká. Známe tu situaci všichni, kdo někdy chceme večer zaparkovat na sídlišti, a to není jenom otázka Prahy, ale i dalších míst. Pan poslanec tady měl celou řadu dojemných příběhů o tom, jak policie odtáhne auto, v tom sedí dítě a podobně. To jsou opravdu báchorky, pane kolego poslanče Humle prostřednictvím pana předsedajícího.
Dobrý večer. Děkuji, pane předsedající. Ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v jiných zemích, prostě v tom jsme velmi specifičtí. Kočku zabijeme, spolehlivě, ale pravděpodobně v okolí pomře také několik lidí, možná několik desítek lidí. Že chceme nejpozději od 1. ledna příštího roku zakázat výkup kovů v hotovosti. Já neříkám, že je to samospasitelné. Všechno se dá obejít. Jsem připraven se bavit o jakémkoliv návrhu mezi tím, ale já nabízím toto. Věříme, že tato kombinace přinese nějaký efekt.